Já vám také děkuji.
Vážení kolegové, kolegyně, já bych tímto chtěl požádat o již avizované zkrácení doby na projednání ze 14 dnů na 7 dní mezi druhým a třetím čtením.
Já si myslím, že to není rozumný návrh. Ten zákon má takřka 500 stran. To znamená za osm dnů. Na rozpočtovém výboru. Já si myslím, že kvalita by měla mít přednost před rychlostí. Spíš se jedná o technické a parametrické změny a to si myslím, že je dobře promyslet.
Já vám také děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do podrobné rozpravy. Je tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a pana ministra na závěrečná slova, zda si chcete vzít. V podrobné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Otevírám další bod dnešního jednání. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Takže ještě jednou. Dovolte mi přednést usnesení, které přijal.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 Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Prosím, pokračujte.
Teď mi dovolte, abych tyto navržené změny zdůvodnil. Teď vám uvedu šest důvodů pro to, abychom tak učinili. Navrhované změny nejsou legislativně technického charakteru, jak uvádí předkladatel zákona. Ve skutečnosti jde o hluboký zásah do podmínek fungování svobodných pásem na území České republiky. Svobodná pásma jsou v Evropské unii definována jako část celního území Evropského společenství, ve kterém se nevybírá clo ani DPH. Vše se vybere až při eventuálním propuštění zboží do volného oběhu. Uvalením DPH při umístění zboží do svobodného pásma je tato definice zásadním způsobem porušena a de facto se tak svobodná pásma ruší, což však předkladatel ve svém materiálu popírá. V rámci Evropské unie nelze mít různé definice, co je svobodné pásmo a co svobodné pásmo není. Předkladatelem navrhovaná daňová úprava odnímá dosavadní zvýhodnění exportujícím českým firmám, které využívají institut svobodného celního pásma v cenové konkurenci dalších států na třetích trzích. Svobodná celní pásma jsou právním konstruktem používaným v zákonodárství na podporu zahraničního obchodu. Tato podpora je nutná v soutěži s cenami například asijských exportérů ovlivněných takzvaným sociálním dumpingem a pomáhá překonat vysoká cla ve třetích zemí. Za poslední. Toto opatření zrychluje oběh kapitálu ve firmách. Ale pokud opět zkrátíte lhůtu na sedm dnů, tak se obávám, že nebudeme mít dostatek času o tom opravdu seriózně debatovat.
Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
A jako druhý bod bych chtěl požádat tuto ctěnou Sněmovnu opět o zkrácení doby na projednávání o sedm dní.
Děkuji. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta byla zkrácena na sedm dnů.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
Děkuji za slovo. Já se na rozdíl od Miroslava Kalouska domnívám, že hlavním důvodem je zvýšit komfort finančních úřadů a úředníků finanční správy. Protože zase říkáme, že ti občané nemohou mít smluvní volnost, protože to nezvládají. A chytrý stát to ošetří zákonem. I ten případ, kdy jedna strana nesplní svou povinnost, se dá řešit poměrně jednoduše. Není na tom nic špatného. Není důvod, aby na to nepřistoupil. Já je pak odůvodním v podrobné rozpravě. Když tu daň zrušíme, nemusíme vést debatu, jestli novela slouží více úředníkům, nebo více občanům. Je to poměrně jednoduché. Já už jsem o tom mluvil v prvém čtení. Je to daň jejíž smysl se v zásadě nedá vysvětlit občanům. Proč vlastně platí? A odpověď velmi často bývá: Protože to tak bylo vždycky. Protože to je i jinde. Ale to není logické zdůvodnění. To je takové to žákovské. A takové to ukazování prstem na ty ostatní. U těch ostatních daní, zejména u přímých daní, to se docela logicky vysvětlit dá a přeme se o výši té daně. I u těch nepřímých daní, jako je spotřební daň, se dá vysvětlit důvod toho, proč to stát uvalí. Dokonce i u daně z nemovitosti se dá vysvětlit, protože je to příjmem obce a ta obec velmi často provozuje veřejné služby, které jsou atraktivní pro tu lokalitu. Svítí tam, stará se o chodníky, případně tam zavede městskou hromadnou dopravu. To všechno zvyšuje cenu lokality, pokud ty služby město poskytuje, nebo naopak neposkytuje. U této daně se to prostě zdůvodnit nedá kromě toho, že se to docela jednoduše vybírá, a kromě toho, že to dělá 11 miliard příjmu ve státním rozpočtu. Pokud se podíváte do plnění státního rozpočtu ať za rok 2015, nebo za první tři měsíce letošního roku, tak vidíte, že díky růstu ekonomiky a tomu, že se ekonomice daří, rostou zejména přímé daně. A o částky, které budou za ten rok srovnatelné nebo vyšší, než je celkový výnos této daně. Takže si myslím, že je čas a je vhodná ekonomická situace pro to, abychom tu daň snížili. Vydělte čtyřmi a víte, kolik dělá jeden procentní bod, pokud by byl zachován celkový objem obchodů, což se velmi těžko odhaduje. Nicméně jeden aspekt, který je taky důležitý. A je v zásadě úplně jedno, kdo ji zaplatí, protože ten prodávající to do svých úvah zahrne. Ale každého z těch poplatníků zajímá, kolik mu zůstane po odečtení daně z nabytí nemovitosti.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
To pravda je. Já bych samozřejmě nerušil tu daň, jak navrhují kolegové z Občanské demokratické strany. Nicméně možná stojí za úvahu, a teď nechci tady dělat nějaké kacířské myšlenky, není to v Evropské unii nic neobvyklého, aby se třeba stát podělil o tu daň s obcí, s městem nebo i s krajem. Takže možná za úvahu do budoucna by to stálo. Vzpomínal Slovensko, je to v Estonsku, v Litvě, to pravda je. Takže to dávám jenom na zvážení, někdy na budoucí diskusi.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Ještě jednou pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Tak já si myslím, že mnohem podstatnější pro obce je, aby byly sdíleny pokud možno spotřební daně.
Paní poslankyně Hnyková a po ní vystoupí paní poslankyně Němcová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Zákon navrhuji zařadit pevně dnes jako první bod. Jedná se o náš návrh zákona, který má zřídit detenční zařízení mimo území České republiky. Principem návrhu je, že detenční zařízení pro cizince, která jsou dnes v České republice, by měla být zřizována v cizích státech. Do těch bychom mohli přesouvat všechny zadržené nelegální imigranty a stejně tak imigranty, kteří budou v České republice relokováni z členských států Evropské unie na základě povinných kvót. Jestli se ptáte, kde bychom taková zařízení měli zakládat, znovu vám to zopakuji. Jedná se především o místa, kudy k nám proudí nelegální imigranti. Do Evropské unie jsou to hlavní tři přístupové cesty - španělská, italská a řecká. Zatímco Španělsko situaci zvládá, přes Itálii proudí hlavně africká imigrace a přes Řecko blízkovýchodní. Pro italskou cestu se jako přirozené centrum jeví Libye, pro řeckou cestu severní Sýrie. Detenční centrum bude v místě zřízeno na základě mezinárodní smlouvy, která bude s příslušným státem uzavřena. Všechny konkrétní podmínky fungování příslušného centra budou tedy vycházet právě z ní. Velmi často lze slyšet reakce, že tyto státy nemají o takové dohody zájem. Opak je ale pravdou. Zákon počítá s povinností úřadu pro přesídlení ilegálních migrantů koordinovat postup s jinými členskými státy Evropské unie při zřizování detenčních center pro přesidlování ilegálních migrantů z České republiky. Počítáme tedy s možností mezinárodní spolupráce při zakládání těchto center. Veškerá preventivní opatření nás budou stát daleko méně peněz než následné hašení požáru, na který nebudeme připraveni. Já vám děkuji za zařazení tohoto bodu na pořad jednání.
Po ní mám avizováno vystoupení s přednostním právem pana předsedy klubu ODS.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Tedy toto usnesení Sněmovny. Sněmovna kontra vláda. Myslím, že Sněmovna, když se na něčem usnese, má trvat na svém usnesení nebo je změnit. Vzhledem k tomu, že nikdo nenavrhuje změnu tohoto usnesení, tak bych požadovala od vlády vysvětlení, proč se nehodlá tímto mandátem vlády dále řídit. Vzhledem k tomu, že vidíme, že se chystají další trasy, tak nám stejně, i kdybychom si nevím jak namlouvali, že nám dohoda s Tureckem pomůže ochránit Evropskou unii, tak to nebude k ničemu. Čili Evropa stejně musí najít nějakou svoji ochranu. Nemůže se spoléhat na své sousedy a tuto ochranu musí začít prosazovat. Říkáme to rok a neděje se nic. Připomenu vám to, co se už děje v Brenneru. Jinými slovy, začínají se stavět ploty uvnitř schengenské hranice. Zda to byly ty vážnější - říká se, že polovina již je splněna - zda to byly ty snadnější, nebo zda to byly ty těžší. Jak daleko tedy v tomto procesu jsme a co říká vláda na to skutečně neakceptovatelné, na ten neakceptovatelný tlak, nechci rovnou říci slovo vydírání z turecké strany, kdy řekne: tak dosud, abych prokázalo dobrou vůli, tak já, Turecko, vám ukazuji, že tu hranici umím ochránit a pašeráky zastavit a lidi k vám neposílat, ale jestli vy mi nevyhovíte, tak ty hranice opět zvednu. Tohle přece není normální mezi partnery, kteří chtějí na nějakém smluvním základě dlouhodobě spolupracovat.
Také děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura s přednostním právem a po něm vystoupí pan poslanec Okamura.
Musím říct, že Roman Sklenák se zařadí do řady těch, kteří nechtějí řešit EIA. Tady zazněl návrh, abychom ve variabilním týdnu před projednáním protikuřáckého zákona zařadili další dva zákony, které nejsou úplně jednoduché a triviální. Není to kritika. Ale řekněme to rovnou. To je tak akorát, abychom těch pět hodin vyčleněných na třetí čtení v jeden den využili tímhle. V okamžiku, kdy tam dáme další dva body, tak je skoro jisté, že pokud vůbec tento protikuřácký zákon začneme projednávat, tak ho nestihneme. Takže nic proti tomu.
Ten druhý umožňuje, aby důchodci z hlubinných dolů odcházeli předčasně do důchodů.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nepamatuji si, kdy se to stalo naposledy. A ještě doplním, jestli si uvědomujete, že se to týká například vodohospodářských staveb. Takže by se měl začít zajímat ministr životního prostředí. Tady hrozí kolaps operačního programu Doprava. A je to poslední, zatím podle stávajících faktů, kdy budeme dostávat z Bruselu finance na výstavbu dopravní infrastruktury. Už se mluví například i o vodním díle Nové Heřminovy. A nemyslete si, že těmi doplňkovými EIA podle toho, co říká Brusel, to projde. Jestli chcete valorizovat penzi, přijďte s konkrétním návrhem a my vám ho podpoříme. Nenechávejte si paušální zmocnění před volbami.
Návrh byl přijat. Pan poslanec Lank navrhoval nový bod, to znamená, ten byl vetován. Takže postupně. Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Podle mě tam má být samozřejmě kombinace výše spotřebitelského úvěru a nějakého koeficientu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Bendovi.
Oni zneužívají lidi, kteří jsou momentálně v nějaké tíživé, zoufalé situaci, nebo zkrátka ekonomice nerozumí a neumí si to spočítat. Prostě nejsou všichni géniové v otázkách ekonomie a finančnictví. Já jsem přesvědčen, že tyto lidi je třeba chránit. Ostatně velká část zákonů se dělá kvůli těm, kteří už tak nějak mají problém s tím jakákoliv pravidla dodržovat. Děkuji za pozornost.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.
Já bych také zareagoval na dosud běžící diskuzi, za kterou děkuji. On mě předběhl kolega Lank, který to řekl celkem dobře.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler.
Já jen zareaguji na předřečníka, kolegu z rozpočtového výboru a zpravodaje pana poslance Klašku. To už se tady diskutovalo. A jistě všichni posoudíme, jak s tímto návrhem naložit, nebo si to ujasníme.
Děkuji za slovo. I když vím, že určitá osvěta se dělá a dělat by se určitě měla. Pan kolega Benda tady hovořil o pozměňovacím návrhu, který byl přijat v rozpočtovém výboru. Dlužník by pořád měl mít šanci, aby to nějakým způsobem dokázal splácet. A o to by přece také mělo jít. Jinak samozřejmě, dluhy se platit mají, musí.
Dalším bodem našeho dnes náročného jednání je Vítám mezi námi senátora Jiřího Oberfalzera. Prosím, ještě než dám slovo navrhovateli, tak s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Podle toho, jak bude dnešní program odsýpat, plus minus do 20 hodin.
To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Zahájil jsem hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Faltýnka, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych zpochybnil hlasování.
Děkuji panu poslanci za jeho námitku, o které dám hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Jiřího Petrů. Kdo je proti? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi jen velmi krátce připomenout cíl návrhu zákona, který nyní projednáváme. Tím je posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Zásadní změnou navrhované právní úpravy je vytvoření nového stabilního zdroje podpory kinematografie, a to formou participace státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu by měla být na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován. Žadatel o filmovou pobídku bude moci podat žádost kdykoliv během fiskálního roku, nikoli pouze jednou v roce, jak je tomu dosud. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům zahraničních produkcí. Snaha o vyřešení problému s odkladem účinnosti výběru poplatků z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání byla při projednávání v Senátu shledána nepřípustnou. Proto návrh zákona projednáváme nyní znovu a já s ohledem na vzniklou situaci doporučuji přijetí senátní verze. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozměňovací návrh Senátu obsahuje pět bodů, z nichž první tři body obsahují změny legislativně technického charakteru a zbývající dva body upravují účinnost ustanovení nařizujícího povinnosti v souvislosti s vybíráním poplatků z poskytování audiovizuálních mediálních služeb.